Děkuji za pozornost.
Děkuji panu poslanci Miloši Babišovi. Pane předsedo, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, jenom velice stručně. Na rozdíl od něj bychom se my, kteří věříme daňovým kobrám, elektronické evidenci tržeb a dalším bohulibým nástrojům, neměli bát nelegálních chovů. Mluvíme skutečně o divokých zvířatech, která nikdy příroda ani tisíciletý vztah mezi člověkem a zvířaty neurčil k domácímu chovu. Já si to sice o sobě nemyslím, ale pro tuhle chvíli tu tuhle image ponechám a říkám ano, budu vždy obhajovat svobodné podnikání. Víme, že podnikání je činnost za účelem zisku. Týrání musí být zakázáno.
Proti? Návrh byl zamítnut. Proti? Hlasování končím. Je to bod 184, sněmovní tisk 501, ochrana přírody a krajiny. Hlasování končím. Hlasování končím. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Dalším návrhem, kterým se budeme zabývat, je návrh paní poslankyně Černochové a je to zařazení nového bodu Informace vlády o zajištění letecké záchranné služby od ledna 2017 a dál. A máme dvě varianty, takže budeme hlasovat dvakrát. Hlasování končím. Návrh byl zamítnut. Hlasování končím. Eviduji zde žádost o vaše odhlášení, provedu tedy tak a prosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami. Je zde žádost na jeho zařazení dnes 8. listopadu po již pevně zařazených bodech. Hlasování končím. Proti? Hlasování končím. Tento návrh byl přijat. Tímto jsme se vypořádali s návrhy na úpravu programu schůze. Prvním bodem, kterým se dnes budeme zabývat, je bod
Konkrétně se jedná pouze o devět chovů v Dolní Cerekvi, Jiříkovicích, Syrovicích, Křižanovicích, Klopotovicích, Bruzovicích, Pustějově, Vítějevsi a ve Velkém Ratmírově. Nebudu dál také komentovat ten fakt, že A naše veřejnost si tuto normu většinově přeje. Dámy a pánové, často slýcháme z tohoto místa traktáty o lidské svobodě. Zejména nás často edukují kolegové z pravé části politického spektra. A to říkám, a znovu zdůrazňuji, že se žádným způsobem nepokouším nyní nabourat přirozený potravní řetězec člověka a zpochybňovat zvířecí maso jako základní lidskou potravinu. Vážené kolegyně, vážení kolegové, argumentů pro podporu návrhu této normy je nepochybně mnohem více. Snažil jsem se v krátkosti nastínit alespoň ty podle mého názoru hlavní a rozhodující. Dovolím si zmínit alespoň tři hlavní mýty. Za prvé: Důvodová zpráva je ve svých částech neobjektivní a nevyvážená. Za třetí: Poslední mýtus, který jsem si vybral, je ten, že máme důvody se prý domnívat, že velká část poslanců podepsaných pod zprávou byla vystavena tlaku a jednostranným nepravdivým informacím ze strany lobbistických aktivit veganských organizací, přičemž poslanci neměli možnost vytvořit si kvalifikovaný a vyvážený názor. Do diskuse o této problematice bychom rádi přispěli odborným pohledem na vhodnost podmínek, které současně kožešinové farmy zvířatům poskytují. Z původně širší škály živočišných druhů chovaných výhradně pro kožešiny zůstaly v České republice v souladu s celosvětovým trendem již pouze chovy norků amerických, lišek stříbrných a lišek polárních. Všechny tyto druhy patří do řádu šelem a počátek jejich systematického chovu v zajetí je datován teprve od konce 19. století. Norci i lišky jsou teritoriální zvířata, jejich přirozené teritorium čítá několik kilometrů čtverečních, v případě lišek polárních až desítky kilometrů čtverečních. Toto své teritorium pravidelně obcházejí, značkují si jej za pomoci pachových stop, budují si v něm nory a zaopatřují se lovem. Na tlapkách mají částečně plovací blány a většinu svého času tráví ve vodě či v těsné blízkosti vody. Jakákoliv forma klecového chovu tak nemůže ze své podstaty naplnit etologické potřeby těchto divokých šelem, obzvláště pokud jde o potřebu podnětů, pohybu, budování nor a v případě norků též plavání a přístupu k vodě. K tomuto závěru přispívají též odborné studie konstatující v těchto chovech vysoký výskyt stereotypií, které jsou široce interpretovány jako průvodní jev špatné životní pohody. Těžko se však můžeme vyhnout hodnocení přínosu kožešinových farem v konfrontaci se závažnými odbornými námitkami, které lze z hlediska ochrany zvířat proti jejich faktické podobě vznést. Ochrana zvířat je dnes již široce uznávaným veřejným zájmem - a to bych i já osobně zdůraznil. Kožešiny měly bezesporu pro člověka a jeho přežití nezastupitelný význam v minulosti. Jsme proto přesvědčeni, že komerční chov divokých šelem v klecích je v zásadním rozporu se současnými poznatky o potřebách těchto zvířat, a vzhledem k zanedbatelnému významu tohoto odvětví pro lidskou společnost 21. století považujeme za vhodné chovy tohoto typu zrušit. Proto vás prosím o podporu tohoto zákona.
První je paní poslankyně Olga Havlová, pak Marie Pěnčíková, pak kolega Jiří Koubek, pak paní poslankyně Lorencová.
Děkuji za slovo. Dámy a pánové, zákon na ochranu zvířat proti týrání já plně respektuji, potřebujeme ho. A mějme na paměti všechna zvířata, nejenom chov kožešinových zvířat. Tady ty plamenné projevy, které jsem tu slyšela, tak mě teprve dostaly, a proto jsem si vzala faktickou, abych tady připomněla jednu zásadní věc a to jsou porážky halal. Já jsem dala do systému zákon o těchto porážkách a tam se teprve mluví o týrání.
Je to ve prospěch solidarity, je to ve prospěch státního rozpočtu. Je to již můj třetí pokus v různých volebních obdobích. A vnímám, že i současná vláda s ním vyslovila nesouhlas. Ve světě již nějakou dobu probíhá diskuse nad nemravnými příjmy vysokých elit. V České republice naopak došlo cestou zrušení progresivního zdanění a zavedením stropu k celkovému degresivnímu zdanění vysokopříjmových skupin. Děkuji těm, kteří poslouchali.
Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Karla Fiedlera. Prosím, máte slovo.
Dobré odpoledne. V uplynulých dnech a týdnech jsme byli svědky velmi kontroverzních událostí a skutečností ve věci sporu prezidenta Zemana a ministra Hermana. Spolehlivého vysvětlení této kauzy - nazvěme ji kauzou Brady - jsme se však nedočkali. Vyřčená podezření, spíše však obvinění mezi jednotlivými ústavními činiteli v této kauze jsou podle mého názoru natolik závažná a zásadní, že by nejen veřejnost, ale především zákonodárci Poslanecké sněmovny měli požadovat její objasnění. V takovém případě bych očekával, že ministr Herman v souladu s naším právním řádem učiní oznámení státnímu zástupci nebo policejnímu orgánu, tak aby překazil páchání tohoto trestného činu, případně aby umožnil jej zdokumentovat, když je trestným činem i neoznámení již spáchaného trestného činu, pokud tak nestanoví trestní zákoník. Protože však nepředpokládám, nebo nejsem příliš nakloněn věřit v trestnou činnost prezidenta České republiky, mohlo by pak ze strany ministra Hermana dojít naopak ke spáchání trestného činu křivého obvinění, zde konkrétně prezidenta České republiky. Vzhledem k tomu, že tato kauza se dotýká vysoce postavených ústavních činitelů naší země, pokládám za nanejvýš potřebné, aby Poslanecká sněmovna posoudila a zvážila možnost podání podnětu příslušným orgánům k zahájení řízení v této věci, aby toto podezření nemusel oznamovat případně každý z nás samostatně. Pokládám za nepřijatelné, aby na některém z vysoce postavených ústavních činitelů zůstal stín nevysvětleného a neobjasněného podezření. Přesně v duchu zásady "padni komu padni" je mi lhostejno, které strany sporu by se případné porušení zákona mohlo dotýkat. Podezření a nejasnosti z této kauzy podtrhuje i obrat v záměru zpřístupnit záznamy z jednání vlády o tom, jak budou probíhat jednání s dalajlámou, a objasnit pak další rozpor, a to tentokráte v tvrzení mezi ministry Zaorálkem a Hermanem. Podle dosud známého je evidentní, že jeden z nich prostě nemluvil pravdu. A myslím, že nejen mě, ale i občany by velmi zajímalo, který z těchto dvou to byl, úplně stejně, jako to bylo již na úvod ve zmiňovaném sporu mezi prezidentem Zemanem a ministrem Hermanem.
Prosím, máte slovo.
Nyní už to bude kratší. Navrhl bych zařadit ještě jeden bod s názvem Sdělení ministryně Kateřiny Valachové k neplnění termínu předložení koncepce jazykového vzdělání Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. Dodávám, že na můj výslovný dotaz po přesném stanovení termínu paní ministryně uvedla datum 31. října, termín, do kterého to bude předloženo.
Zamyslete se, kolegyně a kolegové, nad tím, jaké body programu jste schválili. Je to ostuda této Sněmovny, promiňte.
Předložený návrh uvede senátor Miroslav Nenutil, kterého mezi námi vítám.
Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně. Milé paní poslankyně, vážení páni poslanci, jak zde zaznělo, budeme se teď chvíli bavit o novele zákona o státní službě.
Já poprosím kolegyně a kolegy, aby se ztišili!
Stejně tak ani princip profesionalizace státní služby. Ovšem lpí na principu rovného přístupu. To znamená, že člověk s maturitou může vykonávat funkci od odborného referenta až po vrchního radu. Ovšem člověk, jenž je na té nejnižší pozici referenta, pokud si nesplnil vzdělání do stanoveného data, musel své zaměstnání opustit. Vše podstatné je sděleno v důvodové zprávě a já vás prosím, abyste v zájmu rovného přístupu a narovnání této nespravedlnosti pustili zákon do dalšího čtení.
Prosím, máte slovo.
Spravedlivé řešení určitě nenajdeme. Chci upozornit na to, že to není věc, která se týká ústředních orgánů státní správy, primárně, samozřejmě i tam se může stát, že se jednotlivé osoby, kterých by se tento zákon dotkl, mohou objevit. Musím říct, že tak jak jsem měl možnost poznat řadu lidí v praxi, tak bych řekl, že mnohdy není ani tak důležité vzdělání jako spíš praxe a znalost těch problémů. Doporučuji, abychom v tomto případě postupovali stejně, jako jsme postupovali v tom jiném případě, který už zmínil pan senátor, tedy v případě těch, kteří nesplňovali podmínku vysokoškolského vzdělání a měli vzdělání pouze středoškolské.
Prosím, máte slovo.
Nejdřív bych chtěl uklidnit pana zpravodaje. Takže až bude potřebovat, tak se určitě místo ve státní správě najde. Asi jsou unaveni a někde sbírají nové síly. Považuji to za schválnost a zbytečnost. Já jsem tady jasně vysvětlil, že obhájil mandát. Ano, máme čárku, v Bruselu už na nás nedělají: Vy, vy, vy! Nemáte zákon! Podívejte se, kolik výběrových řízení je vlastně neúspěšných, protože díky většině v Poslanecké sněmovně jsme uzavřeli reálnou možnost pro vstup úspěšných lidí do státní služby. To jsme reálně uzavřeli. Protože pokud někdy kritizujeme zbytečnou byrokracii, tak je to zjednodušeně chápáno jako boj s úředníky.
Zeptám se na závěrečná slova.
Do obecné rozpravy se nám přihlásilo sedm poslanců. V podrobné rozpravě se třináct poslanců přihlásilo k pozměňovacím návrhům a padl návrh na zamítnutí zákona.
Pan ministr? V tom případě jediné, co padlo k hlasování - návrh na zamítnutí. Ten budeme hlasovat ve třetím čtení. Děkuji jak panu ministrovi, tak panu zpravodaji. Pan ministr obrany se omlouvá dnes od 18 hodin z pracovních důvodů, pan poslanec Heger ruší svoji omluvu.
Vynasnažím se být maximálně stručný. Jde o návrh poslanecký. Zákon předpokládá, že do konce roku 2018 bude v České republice ukončen chov kožešinových zvířat v těch případech, kdy je získání kožešin výhradním nebo převážným důvodem chovu a usmrcení těchto zvířat. Návrh počítá s možností příspěvku chovatelům, kteří v souvislosti se schválením návrhu zákona činnost svých farem ukončí v navrhovaném přechodném období. Předkladatelé vycházejí z přesvědčení, že pro usmrcování zvířat výhradně za účelem získání kožešiny neexistuje důležitý lidský zájem. To je klíčový důvod podání této novely. Dovolte mi vyjádřit se k připomínkám vlády. Předkladatelé se rovněž zabývali požadavkem vlády na zkvalitnění podkladu k ekonomice odvětví a k možnému ekonomickému dopadu schválení normy. V souvislosti s tímto požadavkem vlády vypracovala přílohu k důvodové zprávě pro bono česká pobočka společnosti Ernst a Young, za což velmi děkuji, a jmenovitě panu řediteli Raizlovi. Zpráva Ernst & Young vychází z dostupných dat. Zpráva odhaduje, že roční tržby chovatelů se v roce 2015 pohybovaly v rozmezí 40 až 65 milionů korun a tyto subjekty odvedly na dani z příjmu právnických osob do státní pokladny přibližně 650 až 950 tisíc korun. Náklady na kompenzace by pak mohly dosáhnout 11 až 17 milionů korun, naproti tomu by uzavření chovů znamenalo snížení nákladů na činnost České veterinární inspekce. Vláda dále upozorňuje na nevhodnou konstrukci v poskytování nenárokových kompenzací chovatelům. Podle nálezu Ústavního soudu by změna zákonných parametrů mohla být vnímána jako jedno z podnikatelských rizik, která musí podnikatelé v rámci svých investic, obzvláště dlouhodobých, akceptovat. Ve výboru či výborech jsme připraveni k diskusi i dílčím úpravám našeho návrhu.
V okamžiku, kdy ta zvířata - samozřejmě lišku či norka lze domestikovat, o tom asi není diskuse. Tam se skutečně chovají ta divoká zvířata a ta zvířata jsou týrána. O ničem jiném tady dneska nerozhodujeme.
Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, nechtěl bych zde komentovat aktivisty a story kolem nich. Klub KDU-ČSL v této záležitosti má volné hlasování. Sdílím názor, že divoké šelmy nepatří do klecí a že komerční chov je v zásadním rozporu se současnými vědeckými poznatky o potřebách těchto zvířat.
Děkuji, pane předsedající. Já to respektuji, ale je to v dnešním stadiu civilizace neproveditelné, neudržitelné. Ovšem určitý respekt ke zvířatům, k tomu, že jsou to živí tvorové, kteří mají cítění a duši, bychom projevit měli a myslím si, že tento návrh je určitou cestou, jak ten respekt projevit a jak ukázat, že když to není nutné, budeme se ke zvířatům chovat jinak než jako zvířata. Samozřejmě podnikatelé, kteří si založili kožešinové farmy, nejsou žádní zločinci. Oni jednali v dobré víře, že to je předmět ekonomiky jako každý jiný. Proto si myslím, že by ten zákon měl být propuštěný do dalšího čtení a ve druhém čtení by měl být upraven i s ohledem na zájmy těchto podnikatelů, aby nebyli kráceni a aby si přišli na své lidi i zvířata.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Kožešiny sloužící jako módní ozdoby či doplňky, ať již ve formě límců, lemů či celých kabátů, odrážejí v sobě každodenní útrpný život až dvaceti tisíc zvířat chovaných u nás. Někteří z nás dokonce tento stav podporují a používají pseudoargument ve stylu, že dokud existuje poptávka, potom musí být i nabídka, a jestli my se jí nepřizpůsobíme, tak trh bude stejně saturován kožešinami z tzv. černých chovů, případně lacinými kožešinami z Číny a podobně. Jenže uvědomujeme si, že i ta tolik chovateli lišek a norků zmiňovaná tržní síla kožešiny se již skutečně vytrácí? Skupina Armani nedávno oznámila, že se zavazuje k naprostému ustoupení od používání kožešin při výrobě veškerých svých produktů. Ale i přesto jsou zvířata u nás hromadně zabíjena, a to plynem či elektrickým proudem. Norci bývají zabíjeni i výfukovými plyny. Prostě se nastartuje například traktor a od výfuku se přivádí plyn do bedny, jakési plynové komory. Lisabonská smlouva ale konstatuje, že zvířata jsou vnímající bytosti, a tedy nakládání s nimi musí být regulováno, a také proto téměř polovina států Evropské unie chovy již zakázala a v dalších zemích debaty o takovémto zákazu probíhají. Úplný zákaz platí, jak už zde bylo zmíněno, například ve Velké Británii, Nizozemsku, Rakousku, Chorvatsku, Slovinsku. Smlouva o fungování Evropské unie v článku 13 zase praví, že by členské státy měly plně zohledňovat požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí, a neomezuje je v možnosti kožešinové farmy zakázat. A odůvodňuje to zcela pragmaticky, že dosud nebyly vyvinuty žádné komerční systémy chovů, které by potřebám lišek a norků vyhovovaly.
Máme nové skutkové podstaty. A i tyto normy, které jsou v souladu s evropskou legislativou, jsme nakonec schválili, a zpřísnili tak reakci společnosti ve vztahu k takovým projevům chování a zpřísnili prostředky, které by vždycky měly zůstat těmi -
Prosím, pokračujte.
V zásadě navrhuji, abychom pustili návrh novely do druhého čtení.
Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Jany Pastuchové. Kolega Černoch jako každý řádně přihlášený ještě počká, jistě vydrží.
Záchrannou službu zajišťuje pozemní záchranná služba, která má zákonem danou dobu dojezdu.
Děkuji. Máme další faktickou poznámku pana kolegy Brázdila. Děkuji kolegovi Brázdilovi. Nyní pan poslanec Marek Černoch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Není to jejich právo. Proto já osobně podporuji tento návrh. I u nás v klubu máme volné hlasování. Děkuji za pozornost.
Nyní řádně přihlášený kolega Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Krásný podvečer. Budu velmi stručný. Nerad bych, aby kolegyně Černochová nebo někdo další měli pocit, že příliš mnoho prostoru věnujeme problémům, které nejsou problémy lidí.
Už to tady padlo několikrát.
Pan poslanec Petr Bendl a jeho faktická poznámka.
A bude nám úplně jedno, jestli nás někdo poslouchá, či nikoliv.
Mě mrzí, že jsem v nesouladu s jinak milým a svým oblíbeným kolegou Martinem Komárkem. Ale pane poslanče, kolego, prostřednictvím pana předsedajícího, opravdu tady s tím pohledem já nemohu souhlasit. Tak to fakt ne! To myslím, že tady ve sněmovně nikdo takhle nevidí. A ono to tady padlo ode mě i od kolegů. Jasně že je férové za autorství, za autorská práva zaplatit. Ale jestliže tady kolega hovoří o tom, že ten problém nejsme schopni řešit, že na internetu se hudba a autorství volně šíří, to přece není pravda. Jsou moderní formy, digitální formy, jako je služba Spotify, Apple Music - teď jim asi budu dělat reklamu. Já sám jsem uživatelem obou. Platím malý paušál, mám tu hudbu k dispozici legálně zaplacenou. Takže ty cesty jsou a my bychom se měli dívat dopředu, hledat moderní formy, a samozřejmě férové vůči oběma stranám. Ale jednoznačně se nemohu smířit s tím, abychom tady ze všech, kteří kopírují na vysokých školách, ve veřejných institucích, v knihovnách, abychom z nich paušálně dělali zloděje a podvodníky a vybírali za to nějaké paušální poplatky. To se na mě nezlobte, to je špatně!
Nebudu tak nezdvořilý, abych některé kolegy nařkl z toho, že něco nepochopili, protože předpokládám, že mají IQ alespoň 90, a moje řeč byla poměrně jasná. Ale vy ostatní, kdo jste to slyšeli, víte, že jsem nikdy o žádné závisti nemluvil.